Já se smál a odešel. Teď už se nesměji, protože to já jsem naletěl. Nevím, zda jste měla pravdu, SPOLU ale rozhodně neplní program, kvůli kterému jsme ho s manželkou volili. Pokud se někdy setkáme, budu při volbě slov a argumentů asi opatrnější. Hezké léto a podpis pisatele, který samozřejmě nebudu zveřejňovat. A teď mi řekněte, co mám tomu muži odpovědět. Co mu mám říct, když vím, že vy si nás tu dnes vyslechnete, někteří, nebo pár z vás a pak stejně schválíte konsolidační balíček a tomu, kdo mi psal, se pravděpodobně dařit nijak lépe nebude, spíš hůř. Já mu hory doly neslibovala. Slibovali jste mu to vy. On měl nějakou představu o životě, který chce vést, zvážil si všechna pro a proti a rozhodl se. A to vy nedodržujete, co jste mu slíbili. Takže já vás paradoxně prosím, přečtěte si znovu svoje volební programy. Připomeňte si, co jste lidem slibovali ve svých volebních programech. Zamyslete se nad tím, co vaše úpravy budou znamenat pro většinu lidí, kteří tu žijí, co budou znamenat pro vaše voliče a jednoho toho, který mi poslal tento dopis.
A než se připraví paní poslankyně Šafránková, načtu v mezičase došlé omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Věra Adámková od 21.45 hodin ze zdravotních důvodů a paní místopředsedkyně Věra Kovářová od 20.15 hodin z osobních důvodů. A prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám hezký dobrý večer. K vládnímu návrhu, který se nepravdivě označuje jako soubor opatření vedoucích ke konsolidaci veřejných financí, si dovolím i já učinit několik poznámek. Tento vládní návrh nemůže být nazýván konsolidačním balíčkem už jen z toho prostého důvodu, že neobsahuje žádná konkrétní úsporná opatření na straně rozpočtových výdajů. Zvýšení daní, tedy opatření na straně příjmů států ke kýžené konsolidaci veřejných financí rovněž nepovedou, neboť razantně oslabí kupní sílu všech domácností, a to se všemi předvídatelnými důsledky, ke kterým bude patřit i prohloubení a další pokračování poklesu maloobchodních tržeb. Tedy ve finále půjde i o poškození podnikatelského a firemního sektoru. A samozřejmě lze očekávat též pokles reálných čistých příjmů domácností, včetně jeho neodvratného dopadu na systém sociální podpory, kde citelně stoupne počet žádostí o sociální dávky. To také budou důsledky vládního balíčku. Ale to je vlastně na základě vašich dosavadních kroků vaším cílem. Když už se všechny české vlády v minulosti, včetně vlád, kde byly přítomné některé dnešní pětikoaliční strany, připravily o možnost tlačit na růst mezd v ekonomice přímo, proč tyto mzdy dále sami snižujete? Snižujete je za použití jediného nástroje, který vám v této oblasti ještě zbyl, tedy prostřednictvím snižování, omezování či úplného rušení mnoha daňových slev a daňových zvýhodnění u zaměstnanců a živnostníků? Je podle vás cestou k prosperitě zvýšení zdanění? Jsou podle vás mzdy českých pracujících lidí příliš vysoké? Jste zastánci a propagátoři levné práce a kopete spíše za jiné zájmy, než jsou zájmy českých zaměstnanců a živnostníků? Dle vašich konkrétních činů ano. Mimochodem největší obětí vašich daňově konsolidačních a sociálních hrátek budou rodiny s předškolními dětmi. To je opravdu podpora rodin a porodnosti, kterou mají některé vládní strany doslova ve svém erbu skutečně jako vyšitá. Co vám udělali pracující rodiny s dětmi? Někteří vládní zastánci škrtů těchto prorodinných slev tvrdí, že jsou zbytečná a že stejně slouží pouze vysokopříjmových občanům. Není to pravda. Školkovné mohou využít rodiče jednoho dítěte s hrubými příjmy od 30 000 korun. Školkovné v souběhu se slevou na pečující manželku či manžela mohou využít rodiny s dítětem, kde pracující otec nebo matka bere od 40 000 korun hrubého měsíčně, což je dnes už v podstatě podprůměrný příjem. A ostatně, pro rodinu, kde na plný úvazek pracuje jeden z rodičů, pro rodinu, která má předškolní děti a žije ve městě, kde buď platí vysokou hypotéku nebo stále rostoucí nájem, je i při příjmech nad 50 000 korun měsíčně doslova každá koruna dobrá a důležitá, včetně každé jedné koruny z daňových slev. A reakcí na to, že školkovné nemohou využít rodiny s velmi nízkými, podprůměrnými příjmy, není jeho zrušení, ale schválení mého návrhu, který jsem předložila již před dvěma lety a který by umožnil překlopení daňových slev do daňových bonusů, což dnes není možné. Doporučují to i někteří ekonomové a experti na rodinnou a sociální politiku. Vláda prostě hází odpovědnost za rozpočet na tyto občany, jinou aktuálně projednávanou novelou, tak i na důchodce. A sama si obrazně řečeno myje ruce. Vážně vám přijde normální trestat nejslabší skupinu spoluobčanů? Jdete cestou nejmenšího odporu. Nechcete nic složitého vymýšlet, nechcete pracovat a bojovat s inflací, netroufáte si na silné ekonomické hráče, kterým raketově rostou zisky. Však oni to občané zaplatí, říkáte si, co jiného jim zbývá. Vláda skutečně začala šetřit, jak slibovala, ale na občanech, sociálně nejohroženějších občanech, kteří k rozvratu veřejných financí nijak nepřispěli. A sami se obrazně řečeno koupete v šampaňském. Je tedy evidentní, že všem mzdou či platem odměňovaných zaměstnancům ve veřejné i privátní sféře výrazně klesne kvůli tomuto vládnímu daňovému balíčku příjem. Navíc v době stále vysoké inflace. Žádám každého vládního poslance, aby alespoň sám sobě pravdivě odpověděl na otázku, jestli je to správná, spravedlivá, ale i z pragmatického, ekonomického hlediska pro občany a stát dobré a přínosné.
Trochu mi to připadá, což jsem tady taky už jednou slyšel, že to jednání vlády je v duchu přísloví - kázal vodu pít a sám pil víno. To si myslím, že to je úplně samostatná záležitost.
Já také děkuji.
Děkuji za slovo. Abychom si ale nakonec neřekli to staré známé a lékařsky nepříjemné - operace se zdařila, pacient zemřel. Ono totiž nejde o nic jiného než o útok na peněženky občanů, živnostníků a firem. Předkládáte tady komplex změn a úprav, které neřeší konsolidaci veřejných financí, ale možná snad teď vyřeší prázdnou šrajtofli pana ministra financí. Pochybnost a slovo "možná" jsem skutečně patří, protože zatím žádné z vládních opatření smysl pro řešení veřejných financí nepřineslo. Jediné, co přineslo a přináší a taky přinese, bude úbytek finančních prostředků daňových poplatníků, a na druhou stranu žádný závazek nebo povinnost státu, aby také šetřil. Máme před sebou výčet věcí, které lidem tato vláda zdraží, aby mohla pokračovat ve velkolepé hostině na jejich úkor. O některých ministrech často přemýšlíme, zda ještě jsou mezi námi, protože minimálně v této Sněmovně po nich není ani vidu, ani slechu. A tento katastrofický mejdan bude zřejmě bohužel pokračovat až do konce volebního období. Proto nejsprávnější by bylo tuto věc zamítnout v prvním čtení, sebrat se a jít znovu ke svým voličům, říci si znovu o důvěru a hlavně se jim omluvit za nepravdy, které jste jim sdělovali. Mimochodem, nedávno nám tady někteří koaliční politici vypočítávali, kolik stojí den práce Poslanecké sněmovny. Já bych to obrátil - kolik by ušetřila republika, kdyby vláda Petra Fialy nic nedělala a zavřela se u premiérů na chalupě. Postupná konsolidace veřejných financí je důležitá a je shoda, že je třeba konsolidovat, ale je k ní potřeba přistupovat především v období hospodářského růstu, tak jak vy nám to vyčítáte, ale na druhou stranu já vám zase můžu vždy opáčit, že vaše kroky ze strany tehdejší opozice k tomu nesměřovaly už vůbec. Česká ekonomika za současné vlády pětikoalice stagnuje, nedosahuje hospodářského růstu zemí OECD, ale pětikoalice vesele a s pompou jí vlastní opakuje učebnicové národohospodářské chyby. Vracíme se zpět do hluboké minulosti. Pamatujete si na to? Vzpomeňte si, prosím, co to způsobilo. Stát se pod vedením současné vlády zbavil fungujících opatření pro efektivní výběr daní a ty zbylé nerozvíjí. Výsledkem je, že ztrácí kontrolu nad příjmovou stránkou rozpočtu. V rozporu s vládními deklaracemi naopak zvyšuje provozní výdaje státu, zřizuje nová ministerstva a posiluje drahý aparát státních úředníků. Ten počítá se snižováním strukturálního deficitu o půl procenta ročně. Stejně tak musí dojít ke zrušení nepotřebných ministerstev. Ano, právě těch ministerstev, která jste si, současná vládo, zřídila - protože je vás prostě moc a museli jste se nějak podělit.
Protože, řečeno s Karlem Krylem, tato noc nebude krátká, tak já odkážu na všechno, co jsem řekl v předchozích čteních o tomto návrhu zákona.
Nyní tedy otevírám rozpravu, do které zatím vidím, že se přihlásil jeden z poslanců, pan poslanec Milan Feranec.
Děkuji, pane předsedající. A ono je trošku i nespravedlivé. Já to vysvětlím, zkusím zjednodušený příklad. Věřitelé přijdou o část majetku, ale ten stát si svoje vezme vždycky. To si myslím, že není úplně fér. A ještě dvě poznámky. Skutečně je to trošku účetní operace. To se skutečně omlouvám. Takže jenom opakuji, pokud nechceme daňově diskriminovat tento velmi užitečný institut, prosím, podpořte tento pozměňovací návrh.
Táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit?
Takže jestli dovolíte, seznámím vás s nimi, tentokrát je to kratší, jsou to jenom dva body. Tady opět krátké odůvodnění. Tady je to naopak. Účelem tohoto ustanovení je, aby se výjimka vztahovala na pohledávky daných osob po dobu účinnosti uvedených moratorií. Uvedená čárka může svádět k výkladu, že jsou obě podmínky, tedy existence moratoria a pohledávky daných osob, samostatné, a tedy k jejich splnění může dojít odděleně. Proto je nutno tuto čárku, která nemá jiného významu, odstranit, aby byla jasná provazba obou podmínek.
A já se táži, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v rámci rozpravy? Nikdo. Tím rozpravu končím. Máte zájem o závěrečné slovo, pane ministře?
Pak je potřeba hlasovat ale o těch mnou načtených legislativně technických úpravách. Pak jsou v systému dva pozměňovací návrhy, návrh pod písmenem A, je to můj komplexní pozměňovací návrh, návrh pod písmenem B je návrh kolegy poslance Milana Ferance. A nakonec bychom hlasovali o zákonu jako celku.
Ano, já děkuji, pane zpravodaji. Pokud nikdo proti tomu nic nemá, můžeme se pustit do hlasování. Ano, já jsem už předtím zagongoval, takže v tuto chvíli se můžeme pustit do hlasování. Přijato.
Kdy zrušíte tři zcela zbytečná ministerstva? Ministerstvo pro evropské záležitosti vzniklo kvůli českému předsednictví v Radě EU. To skončilo na konci minulého roku a zcela nadbytečně ministerstvo jste do dnešního dne nezrušili. Stejně jako Ministerstvo pro legislativu a ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace. Kdybyste měli ve svých řadách více schopných lidí, jako je například pan poslanec Svoboda, který zastává práci minimálně čtyř lidí, tak byste mohli ze dne na den zeštíhlit státní aparát o třetinu. Pak by byl náš stát opravdu štíhlý. Po lidech chcete, aby si utahovali opasky, ale vy sami si je neutahujete vůbec! Deficit České republiky by se měl snižovat pouze osekáváním výdajů a ne zvyšováním daní. Nikdy by mě nenapadlo, že pravicovou vládu budu učit základy pravicové politiky. Dále by pan ministr financí měl rušit dotace plošně. Je to taková slátanina. Nejenže tato slátanina nepřispěje k výraznému snížení státního dluhu, ale navíc sníží ekonomický výkon země.
A nyní je na řadě paní poslankyně Andrea Babišová, připraví se paní poslankyně Pokorná Jermanová. Paní poslankyně, ujměte se slova.
Já také děkuji. A nyní má prostor pan poslanec.
Předpokládám, že vědu a výzkum někdo z těch zbývajících 40 poslanců bude řešit. Proč si myslím, že tady nastanou problémy? Čili domnívám se, že je nepřípustné stanovovat závazný způsob jejich využití, protože se jedná o prostředky určené na mzdy, a nikoliv o prostředky určené na důchodové pojištění. Tady by zřejmě stát mohl uplatnit tyto nástroje. Hovořím o tom z toho důvodu, že jednak zbytek reprezentací, zbytek těch vysokých škol považuje to snížení maximálního limitu tvorby sociálního fondu na 1 % za určitý neodůvodnitelný zásah do samosprávy vysokých škol. Za poměrně skandální osobně považuji to, že současné české univerzity mají pro příští rok přijít víc než o 2 miliardy korun, Akademie věd asi o 600 milionů korun. Já jsem zvědav, protože si pamatuju, možná bohužel si pamatuju přísliby vlády vysokoškolským odborářům, který dal předcházející pan ministr školství Baláž o tom, že školy budou dofinancovány a za tu cenu taky ani nevyšly vlastně do ulic zejména ty humanitně orientované fakulty.
Já už to zkrátím. Jedním ze způsobů, jak to řešit podle odborníků, je také, a jak zvládat stres ze studia, jsou sportovní aktivity. Myslím si, že z uvedeného je skutečně patrné, že nejen důchodci, ale také mladí lidé jsou skupinou lidí, které si bohužel tato vláda vzala na paškál, a je potřeba říct, že se toho nebojí bohužel.
Já jsem nic takového neřekl, nikoho jsem z žádného zneužívání neobvinil. Kolik je to ročně? Můžete nám to říct? Proč jste to tedy nenavrhli, když si myslíte, že je to správně, za osm let, kdy jste vedli Ministerstvo financí? Ani jeden návrh v této oblasti jste nepředvedli. Myslím si, že základní sleva je akorát. To za prvé. Když bude Jakub Janda, když jsem mu fandil a on skákal, tak to nebylo DPH. Já jsem nesportoval. Já jsem se díval a fandil. Sportovali ti sportovci. Mluvila jste asi omylem, že se zvyšují daně u DPP. A ten problém, já jsem ho popsal. Taky jsou případy, kdy to lidi používají dlouhodobě, a ono je to doběhne. To je problém. To není vůbec zaměřeno na studenty. To je podle mě chybná interpretace, ale kdo chce, tak tam vidí něco, co v tom skutečně není. Pan premiér byl velmi úspěšný rektor.
Děkuji, a mám zde faktickou poznámku, paní poslankyně Malá.
Děkuji, já jenom, pane ministře, vám připomenu ten váš výrok, co jste tedy řekl. Pokud si student na brigádách vydělá více než 206 000 ročně, tak si každý z nás může odpovědět, jestli člověk, který tuto roční částku vydělává, skutečně studuje, nebo je jenom zapsán na studia, aby čerpal různé výhody. Tečka.
My navrhujeme zrušit nesystémovou daňovou výjimku, která se týká příjmů studenta mezi 206 a 232 tisíc hrubého měsíčně, pokud někdo si vydělává, jak se říká, že potřebuje víc, 233 tisíc a víc ročně, tak se pro něj nemění vůbec nic, vůbec nic se nemění. Pokud si někdo vydělává do 206 tisíc, nic se nemění. Já jsem říkal, mně by logiku dávalo, kdybyste podporovali, že to studenti mají osvobozeno bez limitu, ale nic takového jste nikdy navrhli, takže celá debata o tom, jak údajně pod vedením bývalého rektora ztěžujeme život studentům, se týká pouze té úzké skupiny studentů, kteří mají roční příjem hrubého mezi 206 a 232 tisíc.
Faktická poznámka paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Děkuji, vážený pane předsedající. Já jsem ráda, že pan ministr i v tuto dobu reaguje, a možná já bych navázala na to, jestli bych ho poprosila o reakci na ten bod dvě, co jsem říkala. Nebo zda mám tento pozměňovací návrh připravit sama.
Pan ministr Stanjura.
Tak veďme o tom debatu, není v tom žádný zlý úmysl, není v tom žádný úmysl někoho z toho vyloučit. My jsme s tím přišli z Celní správy, pak se k tomu přidalo vnitro a policie. Nikdo zatím další, až na vaše dnešní vystoupení, nenavrhoval, ať to rozšíříme. Když se shodneme, že to má smysl a že je to dobře, tak to se nemusíme přetahovat. Pokud bude třeba připravit legislativní text, tak nabízím buď naše legislativce, nebo z vnitra, aby tam nebyla žádná legislativní chyba.
Týká se dat, která se týkají léků, která se týkají DPH a těch zmatků vlastně, který jsou vztaženy k těmto lékům. Toto opakovaně říkal ve svých vystoupeních. Neříkal to jenom on.
Tak já bych vás přerušil.
Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.
Prosím, aby místo - a už vidím, že zaujali, a to za navrhovatele ministr spravedlnosti Pavel Blažek a zpravodaj garančního výboru, což byl ústavně-právní výbor, pan poslanec Pavel Staněk.
Už to funguje, myslím.
Nevidím nikoho, kdo by měl zájem. Pan zpravodaj nemá zájem vystoupit? Tímto rozpravu končím. Nikoliv.
To je tedy první legislativně technická úprava. Tady je to odůvodnění ještě pragmatičtější. V obou případech je před druhou podmínkou vložena věta, která se vztahuje k první podmínce. Je tedy třeba před druhou podmínku doplnit onu zmiňovanou čárku. Tady je to zas opačně.
Ještě jednou, kolegyně, kolegové, prosím o ztišení, abychom slyšeli, jsme u třetí legislativně technické úpravy.
- splněny současně.
Děkuji.
Takhle by tedy zněla procedura hlasování.
Vidím, že je zde zájem o odhlášení, jestli jsem správně slyšel. Byly čtyři. Hlasování číslo 156, přihlášeno bylo 165, pro bylo 163, proti nebyl nikdo. Můžeme pokračovat.
Tady sněmovní garanční výbor ústavně-právní výbor doporučuje. A nyní bychom tedy hlasovali o návrhu zákona jako celku. Tady opět garanční výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Dojde k dalšímu zahlcení poboček úřadů práce a České správy sociálního zabezpečení, kde ubudou zaměstnanci a přibudou po desítkách tisíc další klienti.